Nemusíme být nutně best in covid i v tomto ohledu. Apeluji na vás a prosím vás, pojďme pracovat na tom, jak děti do škol vrátit - postupně, systematicky, s rozmyslem, ale pojďme vrátit děti zpátky do škol. Pro náš stát a pro náš národ je to podmínka přežití. Děkuji za pozornost.
Tohle je strašně důležitý moment, přátelé.
Hejtmani a primátor hlavního města mohou vyhlásit stav nebezpečí s jistými omezeními. Co možné není, to je fér dodat, je omezení volného pohybu osob a jejich pobytu na území České republiky. Ale je toto skutečně to, co tak strašně zásadně potřebujeme? Já se to nedomnívám. Ano, uložení pracovní povinnosti, například medikům a žákům zdravotních škol, by možné nebylo, ale podle mých informací už nejsou využíváni ve zdravotnictví tolik, jako bývali dřív. A tady je možné využít je na dobrovolnické bázi. Je potřeba je vhodně motivovat. Takže já si myslím, že tady tohle opatření skutečně není to, na čem závisí vývoj epidemie do budoucna. Suma sumárum, proč je důležitý dle mého názoru společný postup všech stran ve Sněmovně, je to, že největší problém v této zemi máme s tím, že rapidně klesá důvěra lidí. Je to tady často skloňované. Důvěra lidí je velmi klíčová, v to, aby věděli, proč ta opatření jsou důležitá, že je mají dodržovat a že je to i na nich. A proto mi přijde zcela logický požadavek na to, aby - když už i byť jenom na kratší dobu - došlo ke shodě úplně všech. A to považuji za obrovské riziko. Nebyli jste toho schopni, ochotni a neděláte to. To není na nás, my jsme vás k tomu vyzvali, opakovaně s vámi na naše přání jednali. Vy nikoli. Pojďme o těchto věcech dál jednat. K tomu jsme dnes na konci toho jednání, byť jsme nedošli ke shodě ohledně nouzového stavu, opakovaně vyzývali. Vyzývám k tomu tedy i zde, z tohoto místa, znovu. Takže k těmto jednáním jsme připraveni. Vždycky jsme byli a věřím tomu, že každý zodpovědný politik, vládní politik takovéto nabídky musí využít. Děkuji za pozornost.
Budeme pokračovat.
Já nebudu mluvit dlouho, ani jsem si nic nepřipravovala. Nouzový stav se nařizuje podle ústavního zákona o bezpečnosti. To znamená zákona, o kterém kdysi tato Sněmovna rozhodla ústavní většinou. Připravoval se právě na takové situace, ve kterých jsme. Protože my jsme, ať tady padlo to jakkoliv, my jsme v určité formě válečného stavu, o to horšího, že to je válečný stav s neviditelným nepřítelem. Nebo to, že se tady sejdeme a budeme diskutovat o pandemickém zákonu - tak o něm diskutujme, ale nedělejme to na pozadí takového obrovského problému, ve kterém se teď nacházíme. Od pondělka se stane to, že se otevřou maloobchodní prodejny, otevřou se všechny služby a zruší se zákaz vycházení. Určitě z toho celá řada lidí bude mít radost, celá řada lidí vám zatleská, ale když se podíváte na názory odborníků, a já skutečně nejsem epidemiolog, nejsem lékař, nerozumím těmto věcem, jenom naslouchám, čtu, respektuji lidi. To říká renomovaný odborník a já nemám důvod mu nevěřit. Nakonec říkají to i naši experti z Ministerstva zdravotnictví nebo z Národní rady pro zdraví. A tu pokoru jsem tady tedy v žádném případě dnes neslyšela. Ať jsem chtěla, jak jsem se snažila. Ale má to jednu velkou vadu. Vy jste nebyli nikdy v té situaci, v jaké jsme my. A my si nestěžujeme, já to naopak beru s pokorou. A beru to tak, že jsem tady teď a musím udělat - a mí kolegové to samé - udělat to nejlepší pro tuto zem. A kdokoliv podá pomocnou ruku, a já neříkám, že děláme všechno dobře - neděláme. Určitě bychom mohli zlepšit komunikaci, určitě celou řadu věcí bychom teď udělali jinak a lépe.
Možná je ten covid celkem dobrý byznys. Jen trochu čísel pro představu. Kompenzace za jedno lůžko na den nejvyšší stupně intenzivní péče je 59 064 korun. Volná lůžka, úplná plicní ventilace, volných lůžek 803, 35 % celkového stavu. Testy dovážíme, světe div se, z Číny. Vynásobme toto číslo cenou za kus a jsme na částce cca 400 milionů korun. Jednal tento výrobce s někým z vlády? Víte, kdyby se antigenní testování inteligentně používalo na těch místech, která jsem před chvílí zmínil, kde dochází ke komunitnímu šíření, tak předejdeme stovkám a tisícům nakažených a nemocných. Věřím, že i za cenu 100 korun by si je sami a dobrovolně kupovali lidé, kteří by chtěli konečně jít jako diváci na sport či kulturu. A pak se divíte, že už toho mají lidé dost a nařízení ignorují. A to buďte rádi, že zatím jenom ignorují, protože český člověk dokáže i podstatně více. My komunisté vám, pane premiére, prakticky při každém setkání říkáme: Nespoléhejte pouze na EU a vakcínu Pfizer. Samozřejmě, teď jsou ve hře ještě vakcíny od AstraZeneca a BioNTech. Říkáme vám: podívejte se, jak to řeší Maďarsko, Izrael a jiné země. Nemůžeme, není to schváleno EMA, nemají to Němci a podobné výmluvy. Když vás, respektive nás, celou ČR, pak zařízli a zkrátili dodávky o třetinu, padala slova, která jsou nekomentovatelná. A když začali Němci, respektive Bavoři, otevřeně mluvit o ruském Sputniku, najednou jste se probral i vy. Zaletěl jste do Maďarska, sháněl informace. Včera také do Srbska, super dobrý, ale Sputnik se vyrábí v Rusku. Víte, když ten řekněme Absurdistán člověk vidí v přímém přenosu, tak někdy přemýšlím, jestli do toho Ruska nezajedu sám a několik desítek vakcín pro sebe a své příbuzné nepřivezu. Pomoci od této vlády by se totiž už ani nemuseli dožít. Vždy jsem řekl svá pro a proti. Nařizování práce studentům je již v podstatě vyřešeno. Nařízením vlády nařizovaná nyní nikde není. Studenti pracují v mnohých nemocnicích a zařízeních dobrovolně na základě dohody. Potřeba vyřešit výši možného měsíčního výdělku a jeho zdanění se myslím řeší. Do toho nijak zasahovat nebudu. Ještě jednou děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří jste hlasovali pro přijetí sněmovního tisku 908, který to řeší. Ostatní, doufám, dokáže vyřešit Správa státních hmotných rezerv a vláda operativně usnesením. Kdo nebude hlasovat pro prodloužení nouzového stavu, stahuje armádu do kasáren a vystavuje lidi ohrožení života a zdraví. Bohužel smutné je, že to po něm opakuje pan premiér. Všichni víme, že vojáci mohou i bez nouzového stavu vypomáhat Policii České republiky. Není potřeba nasazení vojáků v nemocnici nebo sociálních službách právě tou jinou závažnou situací, ohrožující životy a zdraví? Já si myslím, že ano. Při osobním jednání s panem premiérem Babišem dne 20. ledna jsem jej požádal o právní rozbor nasazení vojáků mimo nouzový stav.
Mně vadí ta atmosféra a ten narativ, v kterém se tady pohybujeme. Včera zahájil pan premiér Babiš, který nám, opozici, vzkázal: Budete přímo odpovědní za smrt stovek a tisíců lidí. Dnes nám tady pan ministr Zaorálek emotivně, jak on to umí, s tím, že akcentoval jména jednotlivých předsedů, říká. Bude to vaše odpovědnost, až křivka nemocnosti v dalších týdnech poroste. Já opravdu nemohu uvěřit svým uším. Je to výsledek práce všech ministrů té vlády v čele s panem premiérem. Prosím, neházejte uměle odpovědnost v této chvíli na opozici. Máte pocit, že jste ty dlouhé měsíce nouzového stavu skutečně vyplnili tak, aby to přineslo nějaký konkrétní prospěch lidem v České republice? Máte pocit, že zdravotnická zařízení teď v tom nouzovém stavu zvládají tak, jak zvládat mají, a že jste lékařům a celému personálu nemocnic vytvořili dostatečný komfort a prostor pro jejich práci? To je to vytváření toho komfortu v rámci nouzového stavu, o kterém vy mluvíte? A tak se prostě nestalo. Pan premiér tady hovoří, že měl jednání s opozicí. Schůzka se měla konat za hodinu. Kdy nás pan premiér pozval k jednacímu stolu? No, nepozval. Tak se pracovalo s opozicí, Tak se komunikovalo s opozicí. Pak se několik hodin před samotným jednáním o prodloužení nouzového stavu svolá opozice k jednání. Zůstávají lidé dobrovolně v karanténě? Proč to ti lidé dělají? Jsou tak nezodpovědní? Jsme natolik odlišní od našich sousedních zemí, anebo to dělají proto, že odchod mnoha lidí do karantény by znamenal ohrožení jejich holé existence? Adresnou pomoc i podnikatelům, kterým vlastně žádné prostředky za pobyt v karanténě neplynou. Vedlo to k něčemu? No, ono jde také o to, jestli s námi vláda v případě neschválení nouzového stavu bude dále spolupracovat. Mnohokrát si tady členové vlády brali do úst hejtmany. My máme čtyři hejtmany, jednoho společně s pirátskou stranou. Ta situace pro ně není jednoduchá, rozhodně ne. Já budu pokračovat dále. Hejtmani to určitě zvládnou, a vy tady říkáte, pokud jim neschválíte nouzový stav, vy uvrháváte vlastní hejtmany do stavu, který je pro ně nekomfortní. Co jste pro ty hejtmany udělali za ty poslední měsíce vy? Vy jste na ně dali odpovědnost za očkování, mediálně jste je očerňovali, že oni to logisticky nezvládají, vyviňovali jste se z vlastních chyb. To byl váš přístup k hejtmanům! Mnohým hejtmanům jste dokonce svojí dosavadní prací házeli klacky pod nohy. Já si uvědomuji, že ta situace pro ně nebude jednoduchá. Budou muset třeba vyhlašovat lokálně nouzové stavy a podobně. Na druhou stranu napříč politickým spektrem mám pocit, že právě hejtmani jsou lepšími manažery, než jste vy. My jsme dnes představili jasný plán: odstranit strach z testování a karantény, motivovat lidi, aby v ní skutečně zůstávali. Kde mají vzít peníze na prostý život, na placení svých účtů? To je hra na kompenzace, ne skutečná pomoc. Umožnit fungování škol, začít připravovat plány k otevírání a dát do toho plánu i místní zodpovědnost. Je to selhání státu, který místo aby té lokální sféře účinně pomáhal, tak komunikací od začátku život komplikuje. Komunikací se starosty, kteří se vládní usnesení, vládní opatření dozvídali z televizní obrazovky, komunikací s hejtmany, na které byla přenášena odpovědnost, aniž by jim vláda dostatečně pomáhala. Nouzový stav není žádným jediným řešením této situace.
Přitom používáme stejná opatření jako v Rakousku, stejná opatření jako v Německu. A vypneme to z důvodu, že opozice říká: No, nám se zdá, že to nefunguje, tak to budeme dělat jinak. Počkáme, že to za nás udělá někdo jiný? Ne ne, my to vypneme! Ono to nějak dopadne. Jaký bude rozdíl? Nerozumím tomu, proč hledáme něco, co má fungovat, ale nevíme co, když tady máme standardní krizový režim a standardní krizové zákonodárství, které se dá upravit, ale v principu funguje. Ale protože to zavedla tahle vláda, která je nepopulární a my ji nemáme rádi, tak to radši vypneme. Tak vakcíny jsou tady. Sice ne tak rychle, jak jsme chtěli, očkujeme. To přece není možné! To nedává smysl a je to šílenství!
Děkuji, pane předsedající. Stále platí, že důvody pro posouzení žádosti jsou v podstatě stejné: zdravotní, právní, ekonomické, sociální a ty politické. KSČM mými ústy předložila hnutí ANO jako nejsilnější parlamentní straně pět požadavků na jednání o prodloužení nouzového stavu. Náš požadavek otevření škol, pokud se epidemiologická situace výrazně nezhorší, byla prezentována jako otevření škol za předpokladu, že se epidemiologická situace výrazně nezlepší.
Nahrazení nouzového stavu rozumnými účinnými řešeními, která budou mít důvěru lidí, budou založena na faktech, budou se těšit širšímu konsenzu a budou skutečně fungovat. Je na vládě, jestli toto volání uslyší. Znovu opakuji, my jsme k tomu připraveni.
Nyní s přednostním právem pan předseda Jurečka. Takže v tom případě poprosím paní poslankyni Černochovou, aby přednesla stanovisko poslaneckého klubu.
V úvodu mi dovolte, abych pouze ve stručnosti reagovala na své dva předřečníky, konkrétně na pana ministra vnitra, který v Poslanecké sněmovně řekl, že v případě zrušení nouzového stavu hrozí uzavření hranic okolními státy a Česko vejde do dějin jako země, která uprostřed války demobilizovala. Pak bych tedy musela i připomenout, že naše vláda je ve svém chaosu a ve své neschopnosti asi pátou kolonou nepřítele, a možná o tom ani ještě neví. Česko vejde do dějin naopak tím, jak neschopnou vládu má, jak byla arogantní, jak zpronevěřila důvěru lidí a jaký chaos byla a je schopna vytvářet. Takže jinak, kolegyně, kolegové. Jsme země, kde generálové střílejí za války do vzduchu salvu zákazů a příkazů, salvu vyhrožování a osočování jiných za své vlastní chyby bez ohledu na vedlejší škody. Pane ministře Hamáčku, nezkoušejte přehazovat vaši neschopnost a chyby na ostatní. Vím, že tady už řada mých předřečníků zmiňovala různé problémy, které musíme a budeme muset řešit, tak dovolte, abych k tomu i já tady řekla svůj pohled na tuto věc. Všichni víme, v jak složité situaci jsou naši učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci. Tato krize bude mít nedozírné materiální a finanční důsledky. Ale vůbec největší újmou je kromě dlouhotrvající ztráty svobody společnosti propad vzdělanosti nastupující generace. Bez vzdělání nemá naše společnost žádnou budoucnost. To je obrovský omyl. Všichni chápeme, že za současné situace je prakticky nemožné, aby se okamžitě vrátily všechny děti do školních lavic.
Ono to není ani dospělému člověku moc příjemné a tak dále a celou řadu takovýchto příkladů bych vám mohla dát. Víte, vy si vždycky vyberete, jak to dělají perfektně v Rakousku, a pak mi zase říkáte, jak to dělají v Německu. Určitě dělají řadu věcí lépe, ale také řadu věcí hůře. A tohle všechno jsem dokázala, byť těžce, ale nějak akceptovat a nějak pochopit. A jde nám skutečně o zdraví? Takže to otevřeme, nic se neděje, nevadí vám to, jsme všichni spokojení, nic se nám nestane. To prostě není ta praxe a ten praktický život.
A nyní pan předseda Filip, poté v tuto chvíli s poslední přihláškou s přednostním právem pan ministr Plaga.
A znovu opakuji: byl to nástup od 1. února, kdy začínaly jarní prázdniny, a ten postup byl tedy odstupňován tak, že to nebylo zatížení pro všechny a najednou. Když si vezmeme ty ostatní věci, o kterých hovořil Zdeněk Ondráček, tak je jasné, že ani jeden z těch požadavků neměl žádný vliv na státní rozpočet, naopak mohl mít pozitivní vliv na státní rozpočet. Samotný nástup dětí do škol prvního stupně by znamenal, že část těch rodičů, kteří byli vázáni na to, aby byli s dětmi do deseti let doma, mohla jít znovu do práce, a tak nahradit ty, kteří momentálně byli na jejich pracovních místech, například z řad vojáků, policistů, hasičů nebo jiných složek IZS.
Zároveň musí být zvolena taková neinvazivní metoda, aby dětem odběry nezpůsobovaly trauma a bolest, a zároveň aby testy byly státem plně hrazeny. Takových testů je dnes na trhu již celá řada. Chtělo to čas, ale myslím, že už většina lidí tady vidí, že nouzový stav, plošná opatření a vládní omezování svobod občanů a firem fakticky nic nepřináší. Situace kolem covidu naopak poukázaly na to, že nemocnice trpí nedostatkem personálu dlouhodobě, nikoliv jen kvůli covidu. Ale podívejme se na ta čísla podrobněji. V roce chřipkové epidemie roku 2018 u nás zemřelo zhruba 113 000 lidí. Podle předběžných údajů loni zemřelo 129 100 lidí, to je o 16 000 lidí více. S covidem zemřelo údajně něco okolo 12 000 lidí. Pan ministr zdravotnictví Blatný říká, že na covid zemřela jen třetina lidí vedených ve statistice mrtvých na covid. Že oproti roku 2018 u nás zemřelo 10 000 lidí navíc, avšak nikoliv na covid. Oproti loňsku to je dokonce o 11 000 lidí více. Co ty lidi tedy zabilo, když se ukazuje, že to nebyl covid? Odborníci, kteří se nebojí být nekorektní a nepopulární, to říkají zcela jasně. Zabila je panika z covidu a restriktivní opatření. Statistika je neúnosná. Omezování svobod a hysterie vraždí daleko více než virus. Nerostou jen úmrtí nezpůsobené covidem, ale také ostatní běžná onemocnění, jelikož jsou lidé nuceni odkládat zdravotní péči. Od počátku vládních opatření kolem koronaviru jsme žádali vládu a ministry zdravotnictví o analýzu stavu, kdo na co umírá, kdo je ohrožený, abychom poté uměli rozhodnout, jaká opatření a kde jsou nejlepší, a to tak, abychom neudělali více škod než užitku. Na naše slova došlo až po mnoha měsících a není to dobrá zpráva. Osobně vím o případu pacienta, který byl na preventivní prohlídce, která konstatovala, že je údajně zdravý, následně byl infikovaný koronavirem a zemřel. Pitva pak prokázala zanedbanou smrtící fázi cukrovky. A to je přesně jeden z problémů. Lidé jsou v této době v situaci, kdy se zanedbávají důkladná vyšetření a prevence a vláda také pořád ani po téměř roce nemá data a analýzu, do jaké míry restrikce a jaké pomáhají a od jaké míry už naopak škodí. Analýza přínosů a rizik, to je přece základ každého manažerského rozhodování. Myslím, že vláda, média a my všichni bychom si měli nalít čistého vína. Každý den, kdy vláda zamyká občany a firmy, každý den, kdy média a někteří politici šíří strach, každý takový den zabíjí. Řešení je jediné - vrátit zemi do normálu a současně klást důraz na ochranu ohrožených skupin obyvatel. Nyní se zastavím u očkování. Hnutí SPD trvá na dobrovolnosti a odmítáme diskriminaci těch, kteří se nechtějí nechat očkovat. Ale pro ty občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, by měla vláda zajistit rychlou možnost a výběr bezpečné vakcíny. Už dnes se ukazuje, že vládou řízené očkování pod taktovkou planých slibů z Bruselu nezvládne ani za mnoho měsíců proočkovat ani ty občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat.